Je to nesmysl, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího. Tomu odpovídají i výsledky vlády, tomu odpovídá snižování deficitu, tomu odpovídá snižování zadlužení České republiky.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Ale domnívám se také, že elektronická cesta možností účasti na volbách by výrazným způsobem zvýšila šanci na participaci nejmladší generace voličů. A to mně připadá jako dosti podstatný systémový prvek. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Ivanu Gabalovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo také k faktické poznámce.
Tam je jedno ustanovení, které říká, že vás nějakým způsobem budou moci kontrolovat při nákupu přes internet, prostě že kupujete alkohol nebo tabákové výrobky. Já o tom budu mluvit právě příští týden v úterý. Takže my nevědomky do některých zákonů dáváme ustanovení, která počítají už se zavedením elektronických občanských průkazů. Jaká bude životnost, tedy jmenovitě kolik let nám ta čtečka vydrží doma.
Dobrá, v pořádku. Můžeme tedy rozpravu ukončit. Ptám se na závěrečná slova. Pane ministře?
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, marně přemýšlím, jak dlouhou může mít životnost čtečka. Napadá mě, že asi tolikrát, kolikrát tam tu kartu strčíte, a podle toho se to asi bude odvíjet. Ale úplně přesně na to odpovědět neumím. Stejně tak se chová ten čip. Co se týká těch ostatních otázek, samozřejmě ta věc byla konzultována s IT specialisty, s ICT unií. Co se týká toho občanského průkazu s čipem. Hlavní, co chceme, je, aby to byla nezpochybnitelná elektronická identifikace při komunikaci s úřady. To, co tam bude nahráno, bude upravovat zvláštní zákon. Nebude možné tam libovolně nahrávat to, co nebude umožněno tímto zákonem. Protože to je základ pro nějakou další debatu.
Ještě než dám slovo paní zpravodajce, konstatuji, že došla omluva od pana Zbyňka Stanjury do konce jednacího dne.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych stručně shrnula průběh rozpravy. Pan ministr se pokusil na tyto otázky odpovědět. A na závěr vystoupil pan poslanec Gabal s tím, že je to cesta k elektronickým volbám a umožní tak účast mladým lidem účastnit se ve volbách. Toť asi vše.
Děkuji paní zpravodajce. Já vás předtím všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Počet přihlášených se v podstatě ustálil. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Má někdo návrh na přikázání jinému výboru jako garančnímu výboru?
Česká republika v tuto chvíli ve Výkonné radě UNESCO nemá své zastoupení, nebyla tedy jednou z těch 56 zemí. Proto navrhuji společně s kolegy napříč politickým spektrem - od dnešního rána jsem do všech klubů rozdala návrh usnesení, který chci předložit. "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá tuto rezoluci, která se nese v nenávistném protiizraelském duchu, přičemž také pomíjí nejen židovské, ale i křesťanské vazby na svatá místa v Jeruzalémě. Použité formulace odporují neutrálnímu a mírotvornému charakteru Organizace spojených národů, diskreditují organizaci UNESCO a v posledku posilují v mezinárodním měřítku antisemitské tendence. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu České republiky, aby na základě dlouhodobých přátelských vztahů mezi Českou republikou a Státem Izrael využila všech prostředků a příležitostí k vyjádření negativního stanoviska České republiky k této rezoluci. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby prostřednictvím stálé delegace České republiky při UNESCO a prostřednictvím zástupce České republiky v Ekonomické a sociální radě OSN nehlasovala pro předmětnou rezoluci a protestovala proti politizaci UNESCO."
V tuto chvíli můžeme otevřít všeobecnou rozpravu po úvodním slově navrhovatelky. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Řada z nás se s tím setkává a z této stránky organizaci UNESCO známe. Asi jsme tolik netušili, jaké jsou tam politické proudy, co všechno se tam odehrává zejména v posledních letech. Možná to bylo i naší nepozorností, že jsme si ne dost dobře všímali toho, jak takové zdánlivě neškodné organizace mohou v podstatě zvrátit dosavadní vývoj, se kterým my jsme počítali, a najednou neplatí. Česká republika v tomto výboru v tomto volebním období není, my jsme byli členem toho výboru v letech 2011 a 2015, čili náš zástupce nemohl na tom výborovém jednání hlasovat. Tyto země tedy požádaly Palestinu, aby přednesla ten návrh, k tomu návrhu posléze 24 zemí zvedlo ruku pro přijetí té rezoluce. To uvádí organizace v té své schválené rezoluci. V Izraeli samotném, jak se dá očekávat, toto vyvolalo naprosto bouřlivou debatu. Je to v rozporu s důvody, které zapříčinily zápis této lokality na seznam světového kulturního dědictví.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem původně nechtěl vůbec vystupovat, ale musím říct, že vystoupení ministra Zaorálka mě k tomu donutilo, protože se domnívám, že takovýmto způsobem obhajovat pasivitu naší diplomacie, zejména pak v syrském konfliktu, považuji za nehoráznost. Protože jasně pojmenovávají porušení mezinárodního práva? Bombardování humanitárních konvojů ze strany Ruska, to má tentýž smysl? A my se k tomu nevyjádříme a nevyjádřili jsme se? Dnešní schůzka francouzského prezidenta s německou kancléřkou a ruským prezidentem k Ukrajině a k Sýrii, to je nedostatek pochopení pro humanitární potřeby?
Prosím pana poslance Stanjuru, potom pan poslanec Benda, Šarapatka, Korte, v tomto pořadí.
Já bych chtěl reagovat na slova pana ministra zahraničí, který tady vedl polemiku nebo úvahu na to, kdy mlčet a kdy promluvit a proč si myslí, že v této chvíli je lepší mlčet než promluvit. Spojenců se máme zastávat v okamžiku, kdy se jim děje křivda. Pak můžeme očekávat to samé od našich spojenců. A jsem rád, že vidím, že ta podpora je z mnoha politických klubů. A tak by to mělo být v tomto případě. Ale nedá mi, abych se nevrátil k té vaší polemice. Včera, pane ministře, jste měl mlčet a nemluvit k Číně.
Dokonce této tezi rozumím. Ano, jsou situace, kde se mlčet má, ale vůbec nevím, proč byla řečena v tuto chvíli a na tomto místě. Tady, jak už řekl můj předřečník, máme svého spojence, kterému se děje křivda.
Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Korte.
Pane ministře, vaše koncepce uvolňování napětí v Palestině mi, bohužel, dosti silně a nevyhnutelně připomíná politiku appeasementu, která uvrhla Československo do Hitlerova chřtánu.
Je to Portugalsko. A také to budeme měnit za tramvaje, dámy a pánové, nebo za předvánoční cestu do Turecka, a to je, řekl bych, ještě brutálnější záležitost než ta ostudná rezoluce, kterou UNESCO přijalo.
S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Leo Luzar, poté dostane slovo pan ministr.
Dobrý den, vážený pane předsedající. Já si myslím, že to je velice špatné. Chápu předkladatele tohoto stanoviska, přiznám se, také mám problém s tím, že jsme ho nedostali, já jsem si ho nemohl přečíst a nevím, jak zní. Přesto chápu důvod předložení, ale myslím si, že tento parlament zná principy, jak v tomto případě postupovat. Osobně jsem absolutně nešťastný z toho, že UNESCO jako organizace starající se o kulturu svět začalo mít politickou roli. To považuji za absolutně špatné. Ano, stalo se to.
Z toho pro mě jednoznačně vyplývá, že důvod, proč to tak je, je také proto, že přijímáme celou řadu zbytečných zákonů. A tenhle zákon v té podobě, jak je předkládán, zcela zbytečný je.
Ale národní elektronická identita, nebo identitní prostor, který by měl každý stát svým občanům zajistit, by měl být na nejvyšším stupni důvěry a pokud možno bezplatně. Jak zde bylo řečeno, od září na základě nařízení eIDAS by měly jednotlivé státy rozeznávat vzájemně nahlášené systémy. Samozřejmě s tím jsou související i jednotlivé vedlejší efekty. Pokud nebudeme vytvářet vlastní identitní systém, který by umožňoval elektronickou identifikaci, tak se můžeme dostat do situace, že tuto záležitost budou vykonávat soukromé subjekty. Kontroly a možnosti těchto systémů potom pro Českou republiku jako stát budou velmi obtížné. Pokud si vybudujeme vlastní identitu a nebudeme občanské průkazy využívat, potom samozřejmě hrozí, že nebudeme mít speciální odpovídající prostředek nosiče pro prokázání identity. Děkuji vám za pozornost.
Já vám také děkuji.
To opravdu není splnění nějakých nařízení Evropské unie.
Jste nějak domluveni na tom, kudy dál?
Přihlášeného mám písemně ke změně programu pana poslance Jana Klána a vidím další přihlášené. Prosím, pane poslanče, máte slovo. A opravdu žádám sněmovnu o klid.
Děkuji za slovo.
Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Nyní o návrhu pana poslance Humla, to znamená pevné zařazení bodu... Prvním takovým návrhem je Nyní se táži navrhovatele pana místopředsedy vlády a ministra financí, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Žádám kolegy a kolegyně, kteří chtějí diskutovat něco jiného, než je tisk 411, aby tak činili v předsálí.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
A jestliže UNESCO jenom navazuje na to, aby nebyla proražena tato rezoluce, abychom svým způsobem něčím jiným, a to teď nemluvím ani ve prospěch Izraele, ani ve prospěch Palestiny, jenom abychom nezměnili usnesením jiného orgánu mezinárodního společenství to, co tenkrát bylo tvrdě vybojováno na mezinárodní půdě, tak si myslím, že bychom to neměli posuzovat emocemi, ale racionální úvahou, racionální snahou na to, aby Česká republika spíše přispěla k tomu, že se zvyšuje prestiž mezinárodních organizací. Je to pro mě věc, která je docela zásadní jak z pohledu politického, tak z pohledu rodinného.
Eviduji faktickou poznámku pana poslance Svobody.
Dámy a pánové, o českém národě se říká, že to je národ, který v některých chvílích se chová velmi nestatečně, že uhýbá před řešením problémů a hledá nějaké snazší cesty. Na druhou stranu je pravda, že v určitých okamžicích se náš národ dokázal chovat velmi, velmi statečně. A oni mi na to nedovedli odpovědět. Velmi vás o to prosím.
Táži se, zda je tomu tak. Končím všeobecnou rozpravu.
Děkuji. Pokud by se Izrael choval tak, jak po něm chtěla OSN po roce 1967, tak už neexistuje.
Mám dojem, že jsme tu věc probrali ze všech možných stran. Pouze dvě země - Rusko a Čína - které podpořily tu rezoluci, se s žádnou takovouhle menšinou nebo velkou částí muslimů ve své společnosti nesetkávají. Proto vás prosím, abychom tedy tak, jak byl společnými silami ten návrh připraven, abychom jej podpořili. To je mé závěrečné slovo zpravodaje. Děkuji vám za pozornost.
Já vám také děkuji. O slovo se hlásí paní poslankyně Černochová.
Ještě jednou přečtu návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k tomuto bodu. Znovu zopakuji to, že na jeho tvorbě se podílela celá řada z vás. K tomu, co tady říkal kolega Leo Luzar, tak prostřednictvím vás, pane místopředsedo, bych mu chtěla říct, že jsem v ranních hodinách dávala návrh usnesení předsedovi jejich poslaneckého klubu panu Kováčikovi na stůl. To, že tady teď pan předseda není a nepředal vám to usnesení, za to já opravdu nemohu. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Jsem rád, že tady máme před sebou tuto novelu, která řeší právě tuto problematiku, zejména tedy financování terorismu. A teď prakticky to samé tady nahonem musíme dělat, abychom s tím neměli problémy. Nicméně chápeme, že tato problematika je příliš závažná, aby se na tom hrály nějaké politické body. Takže náš poslanecký klub tuto novelu podpoří.
Ptám se, kdo další.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nechtěl jsem v této věci vystupovat, jelikož se jednalo o čistě právní problematiku dle mého názoru. Ale vyprovokovala mě tady vážená paní profesorka. Existuje definice národně osvobozovacího boje. Je to problém tady v tomto, a proto vzít to jenom takhle, jak se říká, vlastně o nic nejde, ono opravdu o hodně jde.
Děkuji panu poslanci Luzarovi.
Nevím, jestli budeme požadovat, aby tam byly odsouzeny, navíc za situace, kdy většina moderních teroristických činů je páchána tak, že pachatelé zahynou přímo při nich, čili jsou pak maximálně souzeni nějací podílníci a návodci a další, nebo jestli je to terorismus, budeme usuzovat z novinových titulků. A já jsem ukazoval na některé typy konfliktů. A takhle bychom mohli jít dál a dál.
Děkuji panu poslanci Bendovi. Ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Ptám se na závěrečná slova navrhovatele, případně pana zpravodaje.
Ten čas se opět začíná krátit, tak já jen ve velké stručnosti se pokusím zareagovat. To, co tady padalo v té diskusi, typicky nejsou teroristické útoky a terorismus. A je to z těch definic skutečně zřejmé. Jinak tady zazněly námitky, které jsou protisměrné. To jsme udělali, proto jsme dnes tady. Proto teď už tak spěcháme, protože opravdu zachraňujeme ty věci pět minut po dvanácté. Ale zároveň musím říct, já jsem si to průběžně kontroloval, na všechny je jasná odpověď v důvodové zprávě. Všechny ty dotazy tam adresujeme. Je třeba si tu důvodovou zprávu předčíst. Jsem přesvědčen, že tento zákon opravdu potřebujeme a opravdu ho potřebujeme hned. Velice vás prosím o jeho podporu hned v prvním čtení.
Já se pouze táži, zda pan navrhovatel to vnímá stejně. Bylo schváleno usnesení.
Děkuji. Vážím si vaší podpory.
Než budeme pokračovat, přečtu omluvy. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon o evidenci obyvatel a další související zákony. V případě občanů, kteří mají trvalý pobyt na adrese sídla ohlašovny nebo na adrese sídla zvláštní matriky, je v informačním systému uvedena adresa ohlašovny nebo této zvláštní matriky. Orgány veřejné moci, které jsou oprávněny využívat údaj o adrese místa trvalého pobytu, však v takových případech nezískají z informačního systému informaci o tom, zda je evidovaná adresa právě adresou sídla ohlašovny nebo sídla zvláštní matriky. Tuto informaci nezískají ani ze základního registru obyvatel, kde toto označení také není uvedeno. Cílem předkládaného návrhu zákona je umožnit oprávněným subjektům získat z informačního systému evidence obyvatel informaci o tom, že občan je evidován na adrese právě ohlašovny nebo této zvláštní matriky. Zavedení označení údaje o trvalém pobytu jako adresy úřadu bude upraveno také v základním registru obyvatel a v informačním systému, kde jsou vedeni cizinci. Označení údaje o trvalém pobytu jako adresy úřadu bude u osob, které již mají trvalý pobyt na ohlašovnách, provedeno v souladu s předchozími ustanoveními do jednoho roku od vyhlášení zákona. Předmětem novely je také rozsah údajů na občanském průkazu. Předložený návrh zákona tuto úpravu zrušuje. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji, pane ministře.
Hlavním účelem předkládaného zákona je zavést v evidenci obyvatel označení adresa úřadu pro trvalé pobyty na adrese ohlašovny. Podle platné právní úpravy je v informačním systému evidence obyvatel veden údaj o místě trvalého pobytu občana. V případě občanů, kteří mají místo trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny, je v informačním systému jako údaj o trvalém pobytu vedena právě tato adresa. V současné době není možné z údaje o trvalém pobytu poznat, že jde o adresu ohlašovny. Nelze to zjistit ani ze základního registru obyvatel, kde rovněž není adresa ohlašovny odlišena. Cílem tohoto návrhu je umožnit úřadům získat, jak už bylo řečeno, z informačního systému evidence obyvatel informaci o tom, že občan je evidován na adrese sídla ohlašovny. Navrhuje se, aby u těchto adres byl uváděn údaj adresa úřadu. Zavedení označení údaje o trvalém pobytu jako adresy úřadu bude upraveno taktéž v položkové skladbě základního registru obyvatel a v informačním systému cizinců. Tato novela měla zavést nepovinné uvádění údaje o trvalém pobytu na občanských průkazech. Podle předkladatele je omezení rozsahu povinných údajů na občanských průkazech nežádoucí. Například podle správního řádu se fyzická osoba identifikuje jménem, příjmením, datem narození a adresou trvalého pobytu. Uvedená kombinace údajů je považována za minimum pro jednoznačnou identifikaci. Je vhodné, aby tato základní sada údajů tvořila také základ informací patrných z občanských průkazů. Proto také předkladatel navrhuje schválení zákona v prvním čtení.
Otevírám obecnou rozpravu a v té eviduji jednu přihlášku.
Děkuji za slovo. Je to rok, co jsme projednávali zákon o občanských průkazech.